Připomínám poslanecký pozměňovací návrh k tisku 460, to znamená k rodičovskému příspěvku. Pokud ale chceme najít správný valorizační mechanismus, musíme nejprve najít racionální valorizační veličinu, která má vztah k účelu příspěvku na péči. Tato veličina musí být vyčíslitelná, statistikou dlouhodobě sledovaná a ze spolehlivého zdroje dat. Jedině pak ji lze považovat za předvídatelnou, jak žádá tato Sněmovna. Chci upozornit, že při změně této veličiny se může výše dávky pohybovat obousměrně, to je důležité podotknout - tedy zvyšovat i snižovat. A ještě jednou upozorňuji na toto riziko. Nicméně Ministerstvo práce a sociálních věcí v tuto chvíli pracuje se šesti variantami, jak příspěvek na péči případně valorizovat. První varianta váže valorizaci na vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy. Druhá varianta navrhuje využít vývoj průměrné měsíční výše starobního důchodu, a jak jsem zmiňovala, největší počet příjemců příspěvku na péči je starší 65 let. Třetí varianta - využít vývoje nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dle spotřebitelských cen za domácnosti celkem. Čtvrtá varianta se vrací k původnímu valorizačnímu mechanismu, který byl zrušen v roce 2008, tedy valorizace příspěvku na péči podle vývoje cen sociální péče za domácnosti celkem. A šestá varianta vlastně spojuje valorizaci příspěvku na péči s minimální mzdou. Opravdu spravedlivější. Každá varianta valorizace při růstu dané ekonomické veličiny přinese posílení rozpočtů rodin. Dopady jednotlivých variant na státní rozpočet se mohou lišit. Každá z veličin se může měnit vlastním tempem a směrem. ve výši půl miliardy až tři miliardy korun každoročně. Musíme se shodnout, zda má být valorizace dobrovolná, nebo povinná. A jen zase připomínám, že povinně jsou dnes valorizovány například důchody, nepovinně je například valorizováno životní a existenční minimum. My o nich v tuto chvíli jednáme v rámci pracovní skupiny, která byla zřízena se všemi relevantními aktéry v rámci novely zákona o sociálních službách. Nicméně vybrat tu variantu, která by měla být podrobněji rozpracována do návrhu změny zákona o sociálních službách, to proběhne v příštích týdnech. Důležité je pak ale vést v patrnosti i možné velmi vysoké náklady na státní rozpočet.
Zahajuji všeobecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Proč je tohle téma relevantní. V době, kdy prostě je to tak, že každý rok se o pár procent všechno trošku zdraží. Přijde mi, že se u zákonů chováme, jako kdyby tohle neexistovalo. Schvalujeme v zákonech pevné částky, a přitom reálně víme, že i na daních stát vždycky vybere o něco více, protože prostě ta dvě, dvě a půl procenta jsou jasný trend mnoha, mnoha let. Tahle skutečnost je mimochodem zohledněna, a to mi přijde docela podstatné, i v našich platech, platy politiků se také valorizují, postupně zvyšují, ale naopak je ignorovaná v řadě důležitých výdajů státu. A jeden takový dnes diskutujeme, příspěvek na péči.
Nicméně to je ještě horší než sektorová daň, to, co navrhují paní ministryně a vláda jako celek. Jiné vysvětlení nemám. My jsme hlasovali na rozpočtovém výboru několik pozměňovacích návrhů k tomuto bodu. To je pozměňovací návrh, který občanští demokraté budou podporovat. Vždy v České republice byla vyňata z potenciálního zdanění. Ne s naším souhlasem, ale řekl bych, že ten souboj by pak nebyl tak urputný. Jako obvykle ten zákon projednáváme pozdě. Myslím, že i vláda si všimla, že horní komora má jiné politické složení, že zdejší opozice má většinu v horní komoře, a naopak. I v neoptimističtějším scénáři ten návrh zákona vyjde kolem Vánoc. Uznávám početní poměry v Poslanecké sněmovně. A oblast pojišťovnictví je opravdu v podobě, která je nebezpečná. Nechte je těm klientům, nechte je těm pojišťovnám. Takže netvrďte, že děláte dobrý skutek pro naši vládu, že vy nám tam přinesete nějaké dodatečné daňové zdroje. Anebo jste to nemysleli vážně a těšíte se, jak ty peníze utratíte vy. I za tu cenu, že bude nižší stabilita segmentu pojišťovnictví, i za tu cenu, že bude hrozit odliv financí, zisku, dividend. Ale taky hrozí odliv těch mozků, těch špičkových odborníků, těch pojistných matematiků. Protože to je opravdu speciální profese a těch odborníků neběhají tisíce ani v České republice, ani v jiných státech. To znamená, já tomu ani fiskálně nerozumím, tomuto řešení. Na první pohled vypadá 10 miliard jako částka, která je pro státní rozpočet zásadní. Není to nic, co by ten rozpočet ohrožovalo, naopak to ohrožuje ten sektor. A říkat, že se to neprojeví na klientech, na ceně, na budoucích výnosech, prostě není realistické a není poctivé. Dodatečné daňové zatížení se samozřejmě projeví v cenách produktů a ve snížených výnosech peněz, které si tam ukládají naši občané. Několik kolegů tady mluvilo o dani z hazardu. Já to nijak nezpochybňuji. Nicméně klíčovou věc tady řekl pan poslanec Bartošek. A to je registr hráčů, který měl zamezit přístupu k hazardu problematickým skupinám. Mimo jiné těm, kteří zneužívají sociální dávky. Do dnešního dne ten registr nefunguje. Já chci říct, paní ministryně, kdybychom to věděli, tak jsme ten zákon nepodpořili. To jste nás doběhli. To jsme vám skočili na vějičku. Kdy byl schválen ten zákon? Čtyři roky tito lidé mohli nadále holdovat hazardu. Já pro to nemám žádnou omluvu. Tehdy vznikl nějaký politický kompromis na daňových sazbách. Není důležité, co je na začátku legislativního procesu.
Máte slovo.
Jsem rád, že se dnes dostalo na projednání druhého čtení zákona - práva občana na digitální službu. Ne nadarmo se tomu zákon přezdívá digitální ústava. Je to ale cestovní plán a závazek této vlády, budoucí vlády, ale i poslanců v Poslanecké sněmovně, že odteď budeme ty digitalizační kroky brát vážně, a nejen v projednávání tohoto zákona, respektive toho komplexního pozměňovacího zákona , potom budeme podporovat takové změny, které nám pomohou ho realizovat. Jednou ze zásadních věcí je financování procesu digitalizace v souladu s tímto zákonem po následujících pěti letech. Je zde několik pozměňovacích návrhů, prakticky ve všech návrzích je toto projednáno na úrovni Poslanecké sněmovny. Přicházejí i návrhy od Ministerstva financí. Původní požadavky zejména ve věci alokace financí v rozpočtu ministerstev. Já bych tedy chtěl poděkovat všem, co se podíleli, a zároveň poděkovat za to, že vaše podpora této důležité iniciativy v české digitalizaci stále trvá.
Co je důležité, je to jeden z těch zákonů, které opravdu mají ambici i reálnou šanci změnit reformně, skoro bych řekl revolučně, fungování elektronizace veřejné správy, a to způsobem, který bude užitečný, který určí noty, který dá zároveň nám jako Poslanecké sněmovně šanci sledovat, jestli jednotlivé resorty dostojí tomu zákonu a budou plnit svoje slovo. Protože podstatnou součástí toho zákona je katalog služeb. Pokud se nám podaří rychle ten zákon schválit, tak to může znamenat, že celý příští rok už bude vznikat katalog služeb jako jízdní řád, podle kterého pak budou moci jednotlivé resorty postupovat. Nikdy ještě Česká republika nedala na stůl jakousi jasnou smlouvu s veřejností, co všechno se bude elektronizovat, co všechno dostane jednodušší podobu. Co je podstatné v tom katalogu služeb, že tím automaticky musí česká státní správa provést také jakousi inventuru agend. To všechno je reálná ambice zákona o právu občana na digitální službu. Obrat i v tom postoji, aby lidé měli právo - je to jeden z mála zákonů, který v tomto směru obrací obvyklé paradigma, obvyklý sled, kdy naopak po občanech stále něco chceme a do něčeho je nutíme. Tohle je zákon, který tu logiku obrací, a podle mého soudu je to jedna z nejvyšších hodnot, kterou ten zákon české veřejnosti přináší. Já se následně přihlásím k několika pozměňovacím návrhům, které k tomu komplexnímu přidávají konkrétní kroky, konkrétní změny a způsob, jak v jednotlivých resortech jej ještě posílit a realizovat. Zatím mnohokrát děkuji za pozornost.
Protože SPD je spolupředkladatelem tohoto zákona, tak bych rád řekl, co vlastně od aplikace tohoto zákona v průběhu těch pěti let očekáváme. Tento zákon by měl umožnit veškerou komunikaci se státem provádět v podstatě z pohodlí svého domova. Dvěma hlavními zásadami toho zákona je, že stát musí veškeré agendy řešit primárně v elektronické formě. Druhá hlavní zásada: Všechny údaje musí stát požadovat po občanech pouze jednou. Jsou zde i další zásady, jako je například právo na sdílení informací po udělení souhlasu se sdílením, právo na výběr identifikačního prostředku. Další zásadou by mělo být právo na digitální právní jednání, na digitální projev vůle, právo na veškeré informace z informačního systému veřejné správy, právo na interaktivní vyplnění formulářů, jak zde už bylo řečeno, a právo na notifikaci o v podstatě veškerých končících dokladech.
Připraví se pan poslanec Radek Holomčík.
Za tímto účelem by se měly primárně využít prostředky přímo generované předmětnou regulovanou oblastí, a použít prostředky z daně z hazardních her nabízí stabilní finanční tok pro program protidrogové politiky. V podstatě je to řešení situace v oblasti prevence a léčby. Jsem přesvědčen, že když člověk vyhraje, tak by mu stát neměl brát peníze z této výhry. A jak říkám, když už člověk něco vyhraje, tak nevidím důvod, proč by mu to stát měl ještě danit. Týká se domovních kotelen. Jsem přesvědčen, že tento návrh nesplňuje ekologický rozměr, odrazuje od investice na přechod majitelů kotelen na tuhá paliva a čistší vytápění. Naopak bychom měli lidem, kteří chtějí bydlet, tuto situaci zjednodušit a umožnit i v ekonomicky přijatelných podmínkách, a ne jim život zdražovat.
Nyní jedna omluva.
Děkuji za slovo. Týká se liberalizace přístupu k domácímu vaření piva. V obecné rozpravě jsem také avizoval, že budu navrhovat doprovodné usnesení, které jsem odůvodnil, a dovolím si ho načíst. "Poslanecká sněmovna K tomuto návrhu bych se tímto rád také přihlásil.
Zachovává současnou míru zdanění jak u loterií, u kurzových sázek, totalizátorových her, tak také u živých her.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
V tuto chvíli nevidím nikoho, kdo by se hlásil k pořadu schůze. Tak. Ještě tu mám jednu milou povinnost. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dobré ráno. Chci také poděkovat za to, že jste tehdy, když jsme o tom hlasovali v minulém roce, v tomto usnesení mu dali tak širokou podporu, protože tehdy opravdu tady kromě pár zdržení nikdo nebyl proti tomu, abychom tedy zavázali vládu k tomu, aby připravila jasný, konkrétní valorizační mechanismus pro dávku příspěvku na péči. Samozřejmě příjemce té dávky je právě přímo ten klient, který si pak sám může určit, jestli tou pečující osobou bude někdo z blízké rodiny, pokud je to u nich možné, anebo jestli si za ně nakoupí nějakou službu. Myslím si, že v případě sociálních dávek, jako je tato, je ideální nastavit valorizační mechanismus, který je předem jasně daný, uzákoněný a který počítá s navázáním na konkrétní ekonomické ukazatele, a proto jsem, už když jsme projednávali novelu zákona o sociálních službách, navrhovala pozměňovacím návrhem takovýto mechanismus zavést. Já jsem navrhovala tehdy to, abychom navázali výši příspěvku na péči procentuálně na minimální mzdu, protože se domnívám, že to je ukazatel, který velmi dobře odpovídá tomu, jakým způsobem ta péče může být ohodnocována. Přece jenom je to adekvátní mzdě, kterou ten člověk během péče nemůže většinou pobírat, nebo může pobírat jenom třeba v omezeném rozsahu, protože sám nemůže být plně zaměstnán. Pokud chcete pečovat o zvláště těžce postiženého člena rodiny, tak většinou to znamená, že vaše pracovní kariéra končí a musíte se věnovat čistě jenom té péči. A protože se domnívám, že pokud je někdo zcela závislý na takovéto pomoci, tak by měl mít šanci vědět dopředu, že opravdu jeho příjem nebo jeho tady tento způsob pomoci poroste a bude to předvídatelné, tak jsem chtěla, abychom to tímto způsobem upravili, protože sociální dávky tohoto typu nejsou zase tak časté. V tomto případě třeba se dá velmi snadno použít srovnání s důchody. A důchody nikdo nezpochybňujeme, že se valorizují právě zákonem daným mechanismem.
Já jsem právě zvažoval také, že vás přeruším.
Děkuji. Já si myslím, že to je natolik závažné téma, natolik se týká opravdu velkého množství lidí, že bychom tomu opravdu měli věnovat pozornost.
Jsou zde dvě faktické poznámky.
A opravdu to říkám vážně. Ale já naprosto nechápu, kde se tam zase sebral brexit. Bylo tady řečeno, my jsme se rozešli se Slovenskou republikou, na to asi nikdo nejsme hrdí, že k tomu došlo. Ale to, jak k tomu došlo, s velkou úctou. A teď ta Evropská unie, no ona zkrátka nechce se rozejít takhle pěkně. Proč se nechce rozejít tak pěkně jako my? Proč jim to tak hezky nejde? Vždyť to je analogicky ta samá situace! No není, pane kolego! V této situaci opravdu je potřeba hájit členský stát Irsko, protože Evropská unie je založena na solidaritě.
Děkuji za dodržení času. Tato poznámka reagovala na předchozí rozpravu. Než pozvu dalšího řečníka, elektronicky se přihlásil pan předseda Stanjura. Nicméně tak vás seznámím s omluvenkami, které se tady zatím nakupily. Omlouvá se paní poslankyně Levová od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Dámy a pánové, kolega Zbyněk Stanjura prostřednictvím předsedajícího má částečně pravdu. Ale tak jak to někdy bývá, protože není technik, je ajťák původem a dneska je více ekonom a politik, tak neví některé souvislosti. Nicméně neříkám, že elektroauta nemají budoucnost. Možná jenom částečnou, protože mají svá omezení.
Pane poslanče, vypršel vám čas. Nyní pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Ferjenčík.
Jenom popisuji realitu. Už to bylo rozhodnuto. Nerozhodneme to sami v České republice, kolik jich musí naše automobilky prodat. To je taky pravda, to si musíme říct. A já jsem říkal, že Německo se už rozhodlo. K paní poslankyni Langšádlové. Že když se nezvýší, nebudou. Může mít na to jiný pohled, ale já si na tom svém komentáři trvám. To nebyla analýza, to byl komentář. Tak jsem se k tomu v tom svém vystoupení dostal. Já myslím, že to je legitimní, pokud s nimi debatuji.
Prosím, dvě minuty. Prosím.
My bychom měli být rádi, že Evropská unie se zastává malých zemí, jako je Irsko, protože i my patříme ke středně velkým zemím. Evropská unie nikde nehovoří o žádných elektromobilech. Jakým cílem k tomu dojde, to je opravdu na ní.
Děkuji a nyní se vrátíme do podrobné rozpravy a já prosím pana poslance Luzara, který je přihlášen.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Po dlouhé rozpravě objasňující mnoho věcí politických, ekonomických, ale i mezinárodních, se dostáváme k jádru věci. Ale když to slyším od euroskeptické strany, tak by měla říkat, že naopak příjmová stránka našeho rozpočtu nereaguje optimisticky na brexit, protože to je přece výzva pro ty státy, které opouštějí Evropskou unii, aby se chopily ekonomické výhodnosti takového osamostatnění se. Ale to jsem si dovolil takový malý exkurz na opačnou stranu. Dovolte mi, abych se nyní přihlásil k sněmovním dokumentům, k tisku 509, který dneska projednáváme.
Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Přihlášeno je 104, pro 104, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Žádné další návrhy nezazněly a já končím prvé čtení tohoto návrhu a všem děkuji. Máme deset minut.
Já myslím, že tento návrh směřuje do oblasti, která nás nepochybně všechny zajímá. Má to samozřejmě obě strany té rovnice, jak tu klientskou, která, řekněme, rozšiřuje ty možnosti a nabízí celou řadu novinek, tak i tu bankovní, zejména ze strany ochrany, a obojí je poměrně specifická záležitost, kterou asi nemá cenu příliš rozebírat v prvním čtení.
Pan poslanec.
Jen velmi krátce. My za Piráty vítáme tenhle zákon. A tento zákon to změní. A jinak ten zákon vítáme.
Dovolím si jen velmi stručnou poznámku pro představu objemu, kolik lidí díky tomu zákonu by mělo možnost využívat služby státu. Těch lidí, kteří dnes věří svému bankovnímu elektronickému účtu a ovládají svoje peníze přes počítač přes internet, je více než 5 milionů. Pokud by toto platilo, tak by to znamenalo, že se ti lidé prostřednictvím své identifikace, kterou znají, které důvěřují, budou dostávat i ke službám státu. To je významné rozšíření reálných možností jak pro občany, tak samozřejmě i pro stát, který generuje elektronické služby. Teď ještě jde o to, aby ty elektronické služby měl kdo a jak konzumovat.
Ještě někdo v obecné rozpravě? Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Žádné návrhy nepadly a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Paní poslankyně Kořanová. Ještě nějaký návrh na garanční výbor? Nejprve tedy budeme hlasovat o protinávrhu. Je tady žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.